Vnímáme to jako nešťastné rozhodnutí. Zasáhlo by odhadem milion lidí, kteří mohou ztratit motivaci dále si spořit a peníze zbytečně předčasně vyberou. "Pokud penzista ještě zvládá spořit či investovat, dělá si polštář pro pozdější období své penze, které bude z hlediska nákladů na zdravotní a sociální péči náročnější. Můžete prosím osvětlit situaci? S ohledem na vyšší inflaci a snižování valorizací senioři sotva vyžijí a vlastní spoření by jim přišlo velmi vhod.
Velmi děkuji za dodržení času. Nyní vyzvu dalšího vystupujícího, pana poslance Igora Hendrycha, a připraví se následně pan poslanec Karel Rais.
Já to na začátek trošku odlehčím. Já se domnívám, že je to problém poměrně vážný, protože asi není úplně ideální, aby akademičtí pracovníci mnohdy na vysokých školách brali nižší platy - respektive tam jsou mzdy - než učitelé na základních a středních školách a tak dál. Takže doufám, že mi něco k tomu povíte.
Děkuji a nyní má slovo pan ministr školství Mikuláš Bek.
Já jsem měl příležitost o tom problému debatovat v posledních týdnech jak s Českou konferencí rektorů, tak dnes s Radou vysokých škol, s vysokoškolskými odbory, se školskými odbory. Musím začít od toho, že vlastně si nejsem jist, jestli existuje jakýkoliv problém na úrovni systému. Zatímco odborný asistent, který má srovnatelný plat, spíš vyšší, je člověk pořád ještě spíše na začátku své akademické dráhy a měl by se v dohledné době vždycky habilitovat, takže z mého pohledu ten problém se spíš ukrývá uvnitř vysokých škol. České vysoké školy mají z hlediska mezinárodního srovnání podle Evropské univerzitní asociace mimořádnou míru autonomie ve věcech mzdových a finančních a personálních. Téměř nikdo jiný nemá takovou míru svobody a se svobodou přichází zodpovědnost. A já jsem přesvědčený a řekl jsem to rektorům, že některé vysoké školy připustily asociální míru diferenciace uvnitř těch škol, na návrh rektorů a se souhlasem senátů schvalují rozpočty, které nejsou férové. Týká se to jenom omezeného množství vysokých škol, některé vysoké školy - k mému údivu v minulosti, já jsem jako rektor s tím nikdy nesouhlasil a neudělal bych to - přijaly mzdové předpisy, které připouštějí různý tarif pro lidi se stejnou kvalifikací. Neumím si představit, jak to prošlo u nich kolektivním vyjednáváním, na Masarykově univerzitě bychom nikdy nic takového nedopustili. Myslím si, že to ukazuje určitá selhání akademické samosprávy. Já jsem si vědom těch příčin. Já jsem současně už léta členem univerzitní rady v Augsburgu. Tam neexistuje senát, existuje tam univerzitní rada, kde je polovina externích členů, o počtech míst rozhoduje ministerstvo školství a stanovuje také platy těm lidem. A já jsem připraven vysokým školám v zákoně nabídnout alternativy řízení - buď si vyberou svobodu a zodpovědnost, anebo otroctví státu, ale pak bude stát rozhodovat o tom, jaké jsou náklady a v jakých programech kolik lidí vyučuje kolik studentů tak, jak je to mezinárodně běžné. Musíme si vybrat.
A právě do této zanedbané oblasti vkládá naše vláda velké úsilí. Právě proto pracujeme na řadě projektů, které rozvíjejí silniční a dálniční síť, právě proto se snažíme konečně vytvořit podmínky pro to, abychom tu mohli mít vysokorychlostní tratě, abychom byli tímto způsobem spojeni s dalšími zeměmi v Evropě. Vytváříme podmínky legislativní, to je důležité, a děkuji všem, kteří na tom spolupracují, ale vytváříme také podmínky finanční. V letošním rozpočtu máme rekordní částku na dopravní infrastrukturu 150 miliard korun. Nikdy v minulosti to tu nebylo.
Děkuji za odpověď, to jsme si mohli přečíst a přečetli v médiích. Pane premiére, vy jste mě nepochopil. Já si myslím - chytím se jedné vaší odpovědi - já si myslím, že váš úkol je řídit tuto zemi, a vy se potom divíte, že jsme k vám kritičtí. Teď mi připadá, že o tom chcete pořád jenom hovořit a hovořit, co uděláte, co bylo dobře, co nejde a tak dále. Já bych od vás chtěl slyšet opravdu odpověď na to, na co jsem se vás ptal. Pokud ji nedostanu, tak se nedivte, že už si myslíme, že byste měli v této zemi - celá vláda - takzvaně stříhat metr.
Jste opozice, kritizujete vládu. Já myslím, že to je logické. Co bych já čekal, je - a myslím si, že to je úkol opozice - aby nejenom kritizovala, ale přinášela i konkrétní řešení. A pozitivní! Před chvílí jsem tady odpovídal v jiné interpelaci na to, co třeba děláme pro to, abychom zlepšili podmínky pro bydlení mladých lidí, pro to, aby lidé měli perspektivu si pořídit byt. To je přece také věc, která lidi zajímá, a tam jsem odpovídal velmi konkrétně. Takže já myslím, že ten problém není v mých odpovědích, ale problém je v tom, zda skutečně posloucháte a chcete poslouchat to, co tady říkám. Ale jsme smířeni i s tím, že takové návrhy nemáte, že nás kritizujete. Je to úloha opozice a mě to opravdu nijak nepohoršuje a ani mě to, jak vy říkáte, nepřekvapuje.
Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Vážený pane premiére, já bych se vás ráda zeptala na výrok pana ministra financí Zbyňka Stanjury, který se týká plánovaného daňového balíčku v souvislosti, se kterým se na mě obrátila řada studentů i jejich rodičů. Jde o výrok, který se týká studentů, který vnímají jako velmi urážlivý, protože říká: "Pokud si student na brigádách vydělá více než 206 000 korun ročně, tak si každý z nás může odpovědět, jestli člověk, který tuto roční částku vydělává, skutečně studuje, nebo je jen zapsán na studia, aby čerpal různé výhody, tedy že status studenta zneužívají, neboť jsou zapsáni jen formálně a nestudují." Proto se ptám, pane premiére, na základě jakých údajů si dovoluje toto váš ministr financí tvrdit? Souhlasíte s tím, že student, který si vydělá průměrně 17 000 měsíčně hrubého, podvádí a nestuduje? Zdražilo teplo, energie, jídlo, jízdné a mnoho dalších položek. Inflace v naší zemi je pod vaším vedením mezi nejvyššími v Evropě. Jak jste přišli prosím na to, že jsou jen zapsaní a zneužívají systém? Prosím o odpovědi.
Děkuji.
Otázka studentů a slev na studenta je důležitá, protože kolem toho existuje spousta nejasností a nesprávných interpretací, tak děkuji, že se na to ptáte. U podnikajících studentů pak platí standardní pravidla pro stanovení daně. To je včetně možnosti využít například výdajů procentem z příjmů, paušální výdaje nebo využít paušální daně. Také rodiče těch, kteří studují, mohou nadále využívat daňového zvýhodnění na studující vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti 15 204 korun a tak dál, podle počtu dětí, a daňové zvýhodnění může nabývat vedle podoby slevy na dani i podoby daňového bonusu. Toto všechno tady máme a toto všechno zůstává zachováno.
V Rakousku mnohem větší nárůst kriminality, stejně tak v Německu, stejně tak v Polsku, stejně tak i na Slovensku. Menší nárůst kriminality ve středoevropském prostoru byl jenom v Maďarsku. Tady jsou ty statistické grafy. Jsou ve výsluhové kategorii. Takže ta odchodovost z pohledu jednoduché demografie prostě bude vyšší. Ale pokud se mě ptáte, kolik propustíme policistů v příštím roce - nula. Nula policistů, nula hasičů. Takže ještě jednou, víc možná pro policisty než pro vás, paní poslankyně, a pro hasiče, nikdo jim na tarify sahat nebude, platový objem neklesne. A to je důležitá zpráva, stejně jako se nebudou škrtat tabulková místa. Ano, že jsem za to i kritizován, to je možné, ale my nemůžeme říci, Dánsko má méně policistů než Česká republika, jak je to možné?
Děkuji a paní poslankyně vystoupí se svým doplňujícím dotazem. Děkuji a opět pan ministr.
To je ta politika, to je to tvrdé vyjednávání, co nás čeká, to je to, co zažíváme za každé vlády, ať je modrá, rudá, zelená nebo jakákoliv jiná, to je souboj jednotlivých rezortních ministrů s ministrem financí o objem finančních prostředků, které půjdou. Ale to se přece neví teď, jak ten výsledek dopadne, to budeme vědět někdy na podzim.
Přistoupíme nyní k interpelaci pana poslance Zdeňka Kettnera a poté se opět může připravit paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já bych se pana ministra rád zeptal: V rámci schválení novely školského zákona došlo ke schválení i pozměňovacího návrhu pana poslance Výborného a spol., kde se, co se týká platů, rozdělili na dvě kategorie, na učitele a pedagogické pracovníky. Součástí tohoto pozměňovacího návrhu je zmíněno i to, že vzniknou vlastně dvě rozdílné tarifní tabulky.
Také děkuji a nyní se svou odpovědí pan ministr školství.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu otázku. Já o té věci teď poměrně intenzivně debatuji jak se školskými odbory, tak s příslušnými součástmi Ministerstva školství. Součástí té debaty je samozřejmě i otázka neučitelů pedagogů a nepedagogů nebo neučitelů ve školách.
Já vám děkuji. Není zájem o další otázku. Čili přistoupíme k interpelaci opět paní poslankyně Karly Maříkové a následně se připraví pan poslanec Patrik Nacher. Děkuji pěkně za dodržení času a opět v souladu s jednacím řádem bude odpovězeno do 30 dnů, pan ministr je řádně omluven. My přistoupíme tedy k interpelaci pana poslance Patrika Nachera a připraví se opět pan poslanec Hubert Lang. Pane poslanče, ujměte se slova.
Já bych chtěl interpelovat pana ministra spravedlnosti ve věci chráněných účtů a toho, jak se to bude vyvíjet dál.
Teď nebudu předjímat, co vláda přijme. Vláda je kolektivní orgán, budeme se o tom bavit. Já určitě budu ten, kdo bude připomínat priority naší vlády, mezi něž patří vzdělávání a výzkum.
Děkuji, pane premiére.
Děkuji za slovo. Že je pro vás priorita školství? Dívám se na pana ministra . To není žádný úřednický materiál. Žádný úředník Ministerstva financí si nedovolí poslat materiál na vládu bez podpisu schválení konkrétním ministrem, v tomto případě ministrem financí, takže ministr financí, váš ministr financí z vaší strany tam prostě provedl tyto škrty, aby mu to vyšlo.
Nakonec k tomu směřuje celý náš ozdravný balíček. O tom bude teď jednat a rozhodovat vláda. A pokud se ptáte na to, zda mohu říct, že výzkum a vzdělání jsou priority naší vlády a zda to mohu potvrdit, tak ano, mohu to potvrdit. Toto jsou jasné priority naší vlády. A to, že jsou to priority, se nějakým způsobem musí odrazit ve státním rozpočtu. To, že je situace složitá - no, je. Ale my to děláme právě s ohledem na budoucnost, protože jsme zodpovědná vláda.
Také děkuji a srdečně zdravím. Všem přeji klidné odpoledne. A nyní vyzývám pana poslance Ladislava Oklešťka, aby přednesl svou interpelaci na pana místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku a aby tak pan poslanec zahájil blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Prosím.
Děkuji za slovo. Oni poslechli, oni udělali všechno, co měli, ale důchod jim nějak nechodil. Naštěstí už se objevují tyto případy výjimečně. A já bych se chtěl zeptat: tito lidé samozřejmě dostanou důchod zpětně, ale musí platit i nadále zdravotní pojištění a nedostali ještě důchodový výměr. Říkají, ano, my vám to pošleme opět zpětně, až budete mít důchodový výměr.
S další interpelací vystoupí pan poslanec Julius Špičák a připraví se paní poslankyně Lenka Knechtová.
Takže zcela objektivně věda a výzkum u nás tedy nevzkvétá. Karlova univerzita je 250. na žebříčku evropských univerzit. To je objektivní záležitost.
Vnímám, že pan ministr ještě zareaguje. Prosím.
Jen krátká reakce. Je to významné téma.
Nyní přistoupíme k další interpelaci, dalším interpelujícím bude pan poslanec Karel Rais, připraví se následně pan poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo.
V roce 2021 Česká republika poprvé dosáhla hranice 2 % HDP celkových výdajů za výzkum a vývoj a to se stalo za vlády hnutí ANO. Pro návrh rozpočtu na rok 2024 bohužel tak optimistické údaje už nejsou, o desetinu ve srovnání s rozpočtem na rok 2023 se sníží výdaje na výzkum. A druhý dotaz: Je reálné dosažení, alespoň zamezení dalšího poklesu finančních prostředků do oblasti vědy a výzkumu?
Následující interpelaci přednese pan poslanec Milan Feranec a připraví se pan poslanec Hubert Lang. Prosím. Přistoupíme tedy k interpelaci pana poslance Huberta Langa a následně se připraví pan poslanec Patrik Nacher.
Já jsem svou interpelaci nazval určité kauzy hnutí STAN - Legitimnost ministra vnitra Rakušana ve vládě.
Já si dovolím vtípek na začátek: když jsem viděl seznam dnešních interpelujících, až se mě moje děti dnes večer budou ptát, co jsem ve Sněmovně dostal k svátku, tak já řeknu: Huberta Langa, protože to je poslanec, který na mě dneska dal šest nebo sedm interpelací, ještě si určitě popovídáme. A myslím, že si popovídáme o mnohem zajímavějších věcech a dostanete se k interpelacím, které s prominutím dávají nějaký smysl a budou mít nějakou věcnou podstatu. My doufáme, že se dostaneme opět na trajektorii růstu, to je normální v politice. Já vám moc děkuju za starost o hnutí STAN a můžu vám jménem hnutí STAN slíbit, že uděláme všechno pro to, abychom se zase do toho růstu dostali, z nějakých metod naší práce, jak se na to připravujeme, pane poslanče. Připravujeme velmi dobře naši evropskou kandidátku, v krajských volbách budeme obhajovat čtyři hejtmanské posty, to je více než v případě hnutí ANO. Těšíme se na to a doufáme, že obhájíme. Máme silné regiony a těšíme se na férový souboj v těchto volbách. Na rozdíl od všech stran a hnutí, které měly kauzy jako Stoka a podobně, jsme očistili svoje financování. My jsme všechny dary po analýze našeho financování vrátili na dobročinné účely.
Projednávání této odpovědi bylo přerušeno dne 1. června 2023 do přítomnosti předsedy vlády. Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, protože pan předseda je přítomen. Prosím, máte slovo.
Došlo k tomu, že byla podepsána smlouva s komentátorem a členem redakce tohoto vydavatelství, a to na obnos až 500 000 korun za rok. Teprve po tlaku dalších médií se od této smlouvy odstoupilo. Do značné míry to nemůžu vytýkat tomuto vydavatelství, každý má právo psát si, jak chce, co chce, o čem chce, může se chovat provládně, může se chovat protivládně. Věc druhá je ale ta, že jsem bytostně přesvědčen, by měla být nějaká kritická analýza vás a ostatních členů vlády ve smyslu spolupráce, a to placené spolupráce z erárních prostředků. Takže to, že někdo lobbuje z nějakého vydavatelství za to, aby měl třeba svoje lidi částečně uhrazeny, tomu částečně můžu rozumět z úhlu pohledu té redakce, těžko tomu rozumím z úhlu pohledu vašeho nebo Úřadu vlády. Mám tři jednoduché otázky a prosím, jestli byste byl schopen na ně odpovědět. Za prvé, proč tento komentátor z Forum24 měl být placeným poradcem? Protože pochopitelně máme i neplacené poradce.
Pan premiér se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, někdy se opravdu zabýváme věcmi, které asi ani nestojí za náš čas, ale tak to je. Především je potřeba říct, že Jiří Sezemský neměl být mým poradcem a nikdy ani taková smlouva uzavřena nebyla. Měl spolupracovat s Úřadem vlády a měl poskytovat poradenství - poradenství v jiné oblasti, než které se týká jeho novinářské činnosti. Na otázku, jestli jsem viděl jeho články, tak ne, i když to jméno samozřejmě znám. Myslím, že jsem docela podrobně vysvětlil všechny souvislosti, ale nemohu si odpustit jednu poznámku. Ptá se mě reprezentant hnutí ANO, který označuje jeden z nezávislých deníků jako provládní. Ale tam byl jeden podstatný rozdíl a ten rozdíl byl například v tom, jaká je vlastnická struktura, kdo je majitel, jak tyto věci fungují. Tak aby všichni znali všechny souvislosti, když tady teď má hnutí ANO takovou starost o nezávislost médií. Ale abych to shrnul a ukázal podstatu celé té interpelace, respektive to, že ta interpelace je postavena na vodě. Jiří Sezemský neměl být mým poradcem, měl vykonávat analytické služby pro Úřad vlády na základě svých předcházejících profesních zkušeností, ta práce měla být externí, stejně jako je externím spolupracovníkem podle mých informací, které jsem si k tomu zjistil, externím spolupracovníkem zmíněného deníku. Jiří Sezemský tuto smlouvu hned na začátku ukončil právě na základě útoků, které se ze strany hnutí ANO objevily.
Já vám rozumím a oplatím vám to. A to jsem se snažil také vysvětlit. On je mířen do budoucnosti. To znamená, až ten pakt bude platit, budete mít tu výjimku jako takovou.
My tím přistoupíme k další interpelaci. Interpelujícím bude pan poslanec Zdeněk Kettner a dále se připraví paní poslankyně Lenka Knechtová.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Já mám dotaz na pana ministra školství. Vím, že to asi nebude nějak masová záležitost, to určitě ne, ale zda se připravuje i nějaké systémové řešení ve stylu nějakého centrálního registru těchto případů, kam by ředitelé případně mohli nahlédnout, aby měli jistotu, že k ničemu takovému nedochází?
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, páni poslanci, děkuju za tu otázku. Ona míří k podstatnému aspektu té debaty o té novele.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, můj dotaz se týká vašeho vyjádření, a to, že kapacity gymnázií se budou navyšovat. Proto se ptám, zda navyšování kapacit gymnázií je v souladu s touto strategií, která je nesmírně důležitá, když školství není ve vleku voleb a má jasné směřování. Děkuji za odpověď.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tu otázku. Když jsem si studoval dosud platný dlouhodobý záměr Ministerstva školství, který reguluje tu strukturu, pochází z roku 2019, tak mě tam zarazila jedna věc. Tam se vlastně pracuje s jediným parametrem pro moderování té struktury, což je vlastně poptávka trhu práce, respektive potřeby trhu práce. To je samozřejmě relevantní. Já jen říkám, že bych do té debaty rád vnesl jistou pragmatičnost. Veďme o tom věcnou debatu.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí nám byly rozdány na lavice.
Rusko má dostatek hypersonických raket s jadernými hlavicemi. Mošnovské letiště je z tohoto hlediska první na ráně.
Vítám vás u pokračování interpelací. Připomenu, že naše vláda dokázala od počátku řešit jednu krizi za druhou a řešili jsme je úspěšně. Všechno naše vláda zvládla, zastropovali jsme ceny energií, dokázali jsme si bez sociálních problémů a bez dopadu na občany poradit s obrovskou uprchlickou vlnou, vyřešili jsme ceny pohonných hmot a další a další věci, které bych tady mohl dlouze připomínat. Nic takového nikdo nepřipravuje, nic takového se nikde neobjevuje, žádný takový záměr nebo návrh není. Nic takového nehrozí, nic takového se neděje.
Děkuji, pane premiére.
Děkuji za odpověď, ale nemohu s vámi souhlasit z jednoho prostého důvodu. Vy opět říkáte, že tam není žádná pravděpodobnost, že by tam byla americká základna. Přesto to děláte. Jak mě chcete přesvědčit nebo ujistit lidi v Moravskoslezském kraji, že to je pravda?